Už jsem to tu naznačoval. Že do této chvíle vlastně nevíme, jak to teklo.
Pane poslanče Hegře, doplňující otázka. Máte slovo.
Ne úplně se to povedlo dotáhnout do konce, to uznávám. Odvolali jsme ředitele IKEMu, kde se výrazně věci zlepšily. Takže ty věci nejsou s nemocnicemi tak úplně jednoduché. Já si myslím, že je to jasné. Peníze tečou do tří milionů našich nemocných.
Já bych hlavně rád, aby zdravotní pojišťovny konečně začaly dodržovat zákony. To znamená, aby zveřejňovaly všechny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně všech dokladů a úhradových ujednání. Díky tomu konečně budeme znát ceny, za které pojišťovny hradí služby zdravotnickým zařízením za státní peníze. Dosud pojišťovny tyto informace odmítaly poskytnout, ačkoliv soudy opakovaně rozhodly, že veřejnost na ně má nárok! Zatajování smluv umožňuje pojišťovnám zákulisní jednání se zdravotnickými zařízeními. A pojišťovna bude muset tyto rozdíly racionálně zdůvodnit. Některá média píšou, že některá zdravotnická zařízení jsou oproti jiným bezdůvodně finančně zvýhodňována. A zde hraje roli korupce. Takže VZP nechá vyhladovět cíleně a potom někdo...
Pan ministr nemá doplňující odpověď. Nyní s devátou interpelací přichází pan poslanec Jiří Petrů a bude interpelovat pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci obchvatu Břeclavi.
Vážený pane ministře, má interpelace má upozornit na dlouhodobě neúnosnou dopravní situaci v městě Břeclavi. Přitom doprava středem Břeclavi je možná pouze jediným mostem přes řeku Dyji. To způsobuje dopravní zácpy, nehody a desítky zraněných cyklistů i chodců na přechodech. Nejsou vykoupeny pozemky a dořešena trasa přes území Natura. Vážený pane ministře, občané Břeclavi po letech stagnace prací na obchvatu města vkládají do nové vlády i do ministra dopravy poměrně velké naděje a očekávají zvýšení intenzity na přípravě a realizace této akce. Můžete prosím potvrdit, že obchvat Břeclavi je také vaší prioritou?
Poprosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby nám sdělil, zdali obchvat Břeclavi je i jeho prioritou.
Děkuji panu poslanci Petrů za tento dotaz. Celý proces by to jen prodloužilo.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku. S desátou interpelací se přihlásila paní poslankyně Květa Matušovská, která bude interpelovat pana ministra kultury Daniela Hermana, dnes velmi oblíbeného, ve věci historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Tato výpravní budova v současnosti přestává sloužit svému účelu a nikdo neví, co s ní bude dále.
Poprosím o odpověď pana ministra Daniela Hermana.
Ministerstvo kultury může vlastníkovi kulturní památky poskytnout podle svých možností kompenzaci, která plyne z omezení vlastnických práv vzniklých v důsledku památkové ochrany. Odborná pomoc již byla realizována, když Národní památkový ústav v roce 2011 zpracoval jak předběžný, tak podrobný stavebně-historický průzkum této železniční stanice. Výše zmíněná neformální meziresortní pracovní skupina se věnovala prověření všech možností získání finanční podpory z evropských fondů a otázce budoucího využití nádražní budovy. Skupina nedospěla k jednoznačnému návrhu řešení. Děkuji za pozornost.
Ptám se paní poslankyně - nemá doplňující otázku. Přistoupíme k jedenácté interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček má dotaz na nepřítomného pana ministra Milana Chovance ve věci nečinnosti či činnosti policejních orgánů.
Hezké odpoledne, pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády. Věc dosud prověřuje policejní orgán odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Českých Budějovicích. Ptám se vás, pane nepřítomný ministře - ale dotaz by mohl být i stejně směřován na ministryni spravedlnosti: Bude tato vaše vláda bojovat i proti těmto zájmovým skupinám? A pokud ano, jak si takový boj představujete a co doporučujete oznamovatelům, jak se domoci spravedlnosti?
Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády. Zpětně to hodnotím jako špatné. Teď je to argument, aby se nalily větší peníze." Já samozřejmě vím, že zrušení poplatků bylo pouhým populistickým gestem. Opakovaně jsem tady na to upozorňoval, že tato věc ohrozí zejména malé nemocnice, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, hospice. Z jakých zdrojů to bude kryto? Děkuji vám za odpověď.
Děkuji panu poslanci.
Já bych doporučoval, abyste si koupil dnešní právo. Stačí tu transparentnost! Já s tím nemám problém! A také nejsme neomylní všichni. V tom není problém. To je všechno. Já určitě nebudu tomu bránit. Nechť to rozkryjí! Nechť konečně víme, co tam je! A vy, ODS, tam máte toho svého Kabátka, tak mu řekněte, kde jsou ty prachy!
Připraví se paní poslankyně Anna Putnová.
Dozírá nad dodržováním vyhlášek, rozhodnutí správních orgánů a má celou řadu jiných činností. Má celostátní působnost. Je to prostě takový základní stavební a kontrolní kámen vymáhání zákonů z dílny vašeho ministerstva. Uznávám, že šetřit se musí, ale přiznávám také, že by se mělo šetřit tam, kde to má smysl. V roce 2013 již to bylo o 20 milionů méně. Abychom vzali porovnání, jak je to s jinými inspekcemi, ať je to Česká obchodní inspekce, kde pracuje 419 lidí a ostatní běžné výdaje jsou ve výši 81 milionu korun, nebo dalších inspekcí, které se běžně pohybují v období běžných výdajů kolem 100 milionů korun, tak si myslím, že nám tady něco kulhá. Přibývají zároveň české inspekci zákonné povinnosti.
Děkuji vám, paní poslankyně.
A i to je pro mě důležité zjištění, které rozhodně budu chtít s vedením resortní organizace diskutovat.
Budete mít doplňující otázku, paní poslankyně? Další v pořadí je paní poslankyně Anna Putnová. Máte slovo, paní poslankyně.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Od té doby se také hovoří o tom, že je nutno, abychom dále vedli diskusi, která bude prohlubovat prestiž společné části státní maturity, jak nám to ministerstvo v minulosti opakovaně přislíbilo. Můj dotaz směřuje tedy na pana ministra školství, pana ministra Chládka. Chtěla bych vědět, zda připravujete změny ve společné části státních maturit od roku 2016, protože pokud by tomu tak bylo, je zřejmé, že by se tyto změny měly promítnout i do katalogu předmětů a katalogu požadavků, které by musely být nutně zveřejněny do konce dubna.
Pan ministr s jeho doplňující odpovědí.
Děkuji a rozhodně je to důležitá poznámka a zpřesnění, které pan kolega řekl.
Děkuji panu ministrovi za jeho doplňující odpověď a nyní poprosím pana poslance Jana Zahradníka, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci zákona o Národním parku Šumava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ekologičtí aktivisté jsou nevývratně přesvědčeni o tom, že mají lidské právo na neomezené prosazování svých idejí o tom, že přírodu je nejlépe ponechat jejímu samovolnému vývoji. Když ne všude, tak alespoň ve státem chráněných územích. Na Šumavě byla tato ideologie zhmotněna v pojmu divočina, který popisuje stav, ke kterému prý dospěje příroda ponechaná samovolnému vývoji. Za prvé: V jakém stavu je na Ministerstvu životního prostředí příprava zákona o Národním parku Šumava? Zda ministerstvo vůbec hodlá takový zákon připravovat a předložit, a pokud ano, zda jeho součástí bude zonace národního parku. A za třetí: Jak bude naloženo s návrhem zonace Národního parku Šumava, který byl připraven v široké shodě se správou parku, ministerstvem, obcemi a Radou Národního parku Šumava?
Děkuji panu poslanci za jeho otázky. Poprosím pana ministra životního prostředí o jeho odpovědi.
Vážený pane předsedo, já bych především chtěl poděkovat panu poslanci Zahradníkovi za jeho dotaz. A když říkám pojem "šetrný turismus", tak to není fráze. K vašim dotazům. Potom byly projednávány vzešlé rozpory s obcemi Prášily, Modrava a městem Kašperské Hory a bylo rozhodnuto o těchto rozporech. Uskutečnila se některá jednání. Další plán péče bude již v souladu s novou zonací, případně se zákonem o Národním parku Šumava. To vy dobře víte. Diskutována je i varianta nového zákona o Národním parku Šumava a varianta nového zákona o národních parcích. Už budu velmi krátký.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Zahradník s doplňující otázkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Také bych mu chtěl nabídnout spolupráci těch sil, které na Šumavě myslí tím, řekněme a doufejme, podobným způsobem jako on. A logický důsledek toho potom plán péče, jak o toto území pečovat.
Připraví se pan poslanec Adam Vojtěch. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře dopravy, dovolte mi, abych vás na tomto místě interpeloval v otázce kvality příjmu telefonního signálu a mobilního internetu ve vlacích Českých drah na hlavních železničních tratích České republiky. Tento příjem je nejen podle mých aktuálních zjištění mnohde například na jedné z páteřních spojnic, trati č. 170 Praha-Plzeň stále absolutně nedostatečný. České dráhy tvrdí, že služby v otázce mobilních komunikací poskytují operátoři a regulaci za stát zajišťuje Český telekomunikační úřad. A k tomu ve svém stanovisku dodávají, že pokud je příjem signálu v dané lokalitě dostatečně kvalitní, pak není žádný problém telefonovat do a z jedoucího vlaku, a to bez ohledu na jeho konstrukci. Ke společné dohodě nakonec nedošlo. Jestliže Ministerstvo dopravy v roce 2012 zareagovalo na celý problém vyjádřením, že jeho cílem je železnice se všemi standardními parametry 21. století, proč si tedy České dráhy stále stojí na svém a prezentují názor, že zmiňovaný problém pro ně neexistuje a že samotní operátoři nemají zájem? Opakuji však znovu, že operátoři svůj zájem deklarují, a naopak upozorňuji na technické bariéry ve vlacích Českých drah, jako jsou například pokovená skla vagonů a také na to -
Děkuji.
Je to na železnici, je to na silnici stejné. Mnozí určitě taky zaznamenáváte, že vám v autech na dálnicích vypadává signál.
Děkuji, pane ministře. Další v pořadí je přihlášen pan poslanec Vojtěch Adam a následuje ho potom pan poslanec Ivo Pojezný.
A o těch v podstatě nevědí ani informační servery ani Global Assistance. Nejhorší je, že v jednopruhovém zúžení se vyskytuje zpravidla minimum pracovníků a mnohdy vůbec není jasné, co tam dělají.
Děkuji vám.
Jsou tam určité starosti s dodavatelem, který vyhrál výběrové řízení, veřejnou zakázku, společnost ŽS OHL. Co se týká koordinace uzavírek. Krátkodobé, které provádí správce komunikace sám na základě obecného každoročního povolení a má ke koordinaci těchto krátkodobých uzavírek zřízeného vlastního koordinátora. Tento systém funguje několik let a v loňském roce byl zpřísněn a byly stanoveny jasné kompetence v tom, kdo je za co zodpovědný. Veškeré uzavírky na dálnicích jsou uveřejňovány na stránkách www.dopravniinfo.cz, a to včetně informace, zda se jedná o krátkou, či dlouhodobou akci nebo mimořádnou událost, nehody nebo jiné neplánované místo. V loňském roce se tento systém osvědčil.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den sedmé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále pan poslanec Stanislav Berkovec od 10 do 12 hodin - pracovní důvody. Paní poslankyně Benešová ruší svou omluvu, je zde přítomna. Mám zde přihlášku k bodu programu, předpokládám. Prosím, pane poslanče.
Dobré ráno všem. Včera jsme měli pevně načtené schválené projednání bodu 56 - karta opencard, vyšetřovací komise.
Paní poslankyně Němcová, prosím, máte slovo.
Děkuji. Navrhuji tento termín po dohodě s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem.
Dále zde mám přihlášku pana poslance Snopka. Prosím. Dobrá tedy. Nemám tady již žádné další přihlášky. Zahajuji hlasování k tomuto návrhu a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování končím.
Další v pořadí s interpelací je paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážený pane premiére, médii před několika týdny proběhla informace o aktuální výši nezaměstnanosti. Je zjevné, že jde o problém, se kterým je bez zbytečného otálení třeba něco dělat. Jednou z cest, jak umožnit zaměstnatelnost maminek, a tím i jejich zdárný návrat na trh práce a rozvoj jejich potenciálu, je usnadnění práce na částečný úvazek. Pevně věřím, že takové opatření by pomohlo jak jejich osobní, pracovní a rodinné spokojenosti, tak by mohlo být velmi přínosné pro Českou republiku jako celek, a to nejen ekonomicky. Vážený pane premiére, jaké kroky v této oblasti hodlá vaše vláda učinit? Jaká opatření, která budou zaměstnavatele motivovat k přijímání maminek na zkrácené pracovní úvazky, se chystá vláda realizovat?
Nyní přistoupíme k první ústní interpelaci na členy vlády. Pan poslanec Josef Zahradníček bude interpelovat pana ministra financí Andreje Babiše ve věci toku peněz obcím.
Příjemné dobré odpoledne, vážený pane ministře, vážená vládo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vy, pane ministře, pokud vím, jste nikdy nepracoval v komunální politice a hned jste se vrhl do vrcholové politiky.
Prosím pana ministra financí o jeho odpověď.
Dnes dokonce ani veškeré obce nemají účty u ČNB a nemají ani povinnost zasílat tato čísla. Takže to jsou určitě věci, které bychom také chtěli měnit.
Ptám se pana starosty, jestli má doplňující otázku.
Já bych neměl otázku, ale spíše takový dovětek.
Doporučuji dát souhlas k její ratifikaci.
Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak tohle by už mělo být jazykově méně pestré. Součástí vládního návrhu na přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy je také návrh na dodatečnou ratifikaci Basilejské úmluvy, původně schválené jako smlouvy vládní.
Přeji dobrý den všem.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Proti? Hlasování končím. Konstatují, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nejprve bych se chtěl preventivně omluvit za jistou hlasovou indispozici. Tento vládní návrh byl některými orgány Parlamentu České republiky projednán již v roce 2013, ale vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebyl ratifikační proces dokončen. Z tohoto důvodu byl vládní návrh Parlamentu České republiky opětovně předložen k projednání v letošním roce. Stručně si vám tedy dovolím tuto mezinárodní smlouvu připomenout. Rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou, která umožňuje zásah výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území druhého státu, kterou Česká republika sjednala. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce v této oblasti tak bude na rozhodnutí dotčených krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci.
Vážený pane ministře, můj dotaz se týká oboru stomatologie. Na jedné straně lékaři končící svou praxi nemají za sebe nástupce, a tím se část našich spoluobčanů ocitá bez svého stomatologa. Zahraniční klientela je pro ně výhodnější. Například Vyšší Brod či Dolní Objednací doby se značně prodlužují a není už výjimka ani šest měsíců. Jaká přijmete opatření k nápravě tohoto tristního a dlouhodobě neudržitelného stavu, kdy se český pacient stává pacientem druhé kategorie?
Odpověď dostanete písemně.
Vážená paní ministryně, problémů z minulosti a souvisejících s vaším resortem bylo a zůstalo hodně.